V případě, že nebude, tak paní poslankyni dám dvakrát deset minut. Námitku nevidím, prosím, paní poslankyně, máte dvakrát deset minut.
Já děkuji za vyhovění. Legislativa Evropské unie stanovila jak celkový cíl energie z OZE v dopravě, tak také řadu podcílů, respektive dílčích cílů a dalších požadavků.
Mně je líto těch urážek, které jsem poslouchal v minulých čtyřech letech na adresu poslanců hnutí ANO. Nebudu jmenovat, kdo je všechno říkal. A teď tam taky zazněla ta jízlivost. Já si nemyslím, že by pan Kubíček řekl něco, co by někoho uráželo, co by někoho mělo naštvat nebo vyprovokovat. Já chápu, že se vám to nelíbí, já chápu, že je to politika. Ale já si nemyslím, že bychom se museli posílat do Kosmonos anebo říkat, že jsme takoví a makoví. My vám to taky neříkáme, tak pojďme se držet té věcné roviny.
Co jste vy, byli jsme i my.
Tady vystupuje spousta lidí, tak jsem se taky přihlásil. Já si myslím, že to vystoupení mého vzácného kolegy pana Adamce bylo korektní, že udržel tu rovinu. Já jsem tady slyšel taky ty poznámky o tom blázinci a o Kosmonosích. My jsme to mohli fakt dát příští týden v úterý jako první bod.
Děkuji. A platí to doteď, to si řekněme na rovinu. Je to moje prosba. Děkuji za pozornost.
Řeknu teď jenom ty tři nejbližší, abyste se mohli připravit. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji, pane předsedající, také jsem nechtěla vystupovat, ale musím se ohradit proti tomu, co jste tu, pane kolego, řekl. Doporučil jste nám, že je hezký kopeček nad Mladou Boleslaví a jmenuje se Kosmonosy. Prošla jsem si tam. Opravdu tady nepoužívejte toto, protože tam jsou duševně nemocní lidi, mají diagnózu a já si myslím, já nevím, co je tady na tom k smíchu, fakt nevím. Běžte se podívat, jací lidi tam leží.
S další faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Dostálová.
Já samozřejmě mému kolegovi, panu předkladateli, vaším prostřednictvím, rozumím, já to chápu. Na druhou stranu prosím, kdykoli jsme chtěli zařadit bod energií na program, tak jste to zamítli. Tak se nedivte, že máme mnoho témat k energiím, která prostě chceme říct u otevřeného bodu. Takže to úplně jako není možné to pořád jenom svalovat na nás. i já mám třeba připraveno vystoupení k energiím, protože to skutečně trápí mnoho investorů a trápí to občany a musíme si v nějakém bodě tedy o tom popovídat.
Další s faktickou poznámkou je paní poslankyně Peštová.
Ona už částečně to řekla moje předřečnice, paní poslankyně Klára Dostálová. A věřte mi, že se to nestane. Takže proto tady budeme diskutovat a proto se budeme snažit ta témata otevřít.
Já jenom udělám takovou menší korekci u toho, co tady říkal můj ctěný kolega pan Adamec, zase vaším prostřednictvím, že si de facto obstruuje někdo své vlastní poslanecké návrhy. Já jsem v tom minulém volebním období byl svědkem několika poslaneckých návrhů a sám jsem je předkládal. Ale vybavuji si několik poslaneckých návrhů z řad koalice, které byly podepsány napříč politickým spektrem, které tady opozice velmi tvrdě obstruovala, hlavně co se týká u revize sociálních dávek.
Děkuji a poprosím paní poslankyni Fialovou s faktickou poznámkou. Dalším z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Adamec.
Ona čeština má krásné nuance. Ono je potřeba se poslouchat. Já jsem to neřekl tak, jak ona to tady interpretovala, na to si dávám velký pozor, abych nikoho neurazil a neurazil ani tam někoho v tom zařízení, to opravdu ne. Je potřeba se do té češtiny trošku ponořit. Čeština je kouzelná řeč, je těžká, složitá, chápu to, ale je potřeba se poslouchat. Já vám řeknu jednu věc. Tady nikdo není.
On trošičku ten dopis zněl, že by se nad tím mohl někdo pousmát. Té paní bylo přes 80 let a potřebovala zubní ošetření, ale nikdo ji nechtěl ošetřit. Takže podle mého názoru si nikdo neuvědomuje vážnost situace ohledně nedostatku lékařů, a pokud bych se rozhlédla po Poslanecké sněmovně, tak mi určitě každý z vás řekne, že jste se setkali s tím, že za vámi někdo přišel, že nemůže sehnat tohoto lékaře nebo že ho někdo nemůže vzít. A tak bych mohla samozřejmě pokračovat. A proto mě opravdu velmi překvapuje, že se tady dnes za této situace předkládá do programu schůze, že se vezme v rámci zdravotního pojištění částka 14 miliard korun, k tomu z Ministerstva zdravotnictví se již odebralo dalších 6 miliard korun. Tyto finanční prostředky se odebraly organizacím, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví, ať už jsou to hygieny, nebo Státní zdravotní ústav. A já si myslím, že tyto finanční prostředky by měly ve zdravotnictví zůstat, protože zdravotnictví se potřebuje stále vylepšovat a zdraví je to nejdůležitější, co máme. Já s ním určitě ráda během nějaké přestávky, protože vím, že je odborník, určitě to s ním velmi ráda proberu. K tomu, kdybych se podívala na ten další bod, který se předkládá, a to je, že chcete zrušit EET, tak u EET bych především chtěla říct, že jsem tady v tom minulém funkčním období byla a vím, jak bylo těžké nám jako vládní koalici tento zákon prosadit. A musím říct, že pokud jsme ho chtěli prosadit, tak jsme se s opozicí museli dohodnout. Když se podívám dneska na zástupce zaměstnavatelů, tak EET podporuje jak Svaz zaměstnavatelů, tak ho podporuje Hospodářská komora. Chápu současnou vládní koalici, že pokud ve svém rozpočtu nemají 14 miliard, tak potřebují nejenom, že to bude v tomto důležitém dokumentu, ale že zároveň to musí mít schválené, a proto to předkládají na dnešní pořad schůze. My jsme dneska vedli i nějakou debatu s koaličními poslancem, který jasně říkal, že třeba některým skupinám to vadí. Já bych ještě pochopila, kdyby se ten zákon tady předložil v nějaké podobě ohledně nějaké úlevy, ale prakticky ten zákon se zruší úplně a nebude se vztahovat vůbec na nikoho a vůbec to nekoresponduje s tím, co máte ve svém programovém prohlášení. Zároveň mě velmi mrzí, že opravdu ty další věci, ať je to novela zákona o střetu zájmů, nebo novela zákona o volbách do parlamentu, takzvaná korespondenční volba, tak já si opravdu myslím, že to nejsou vůbec teď témata, která by se měla projednávat na mimořádné schůzi. Jsou to politická témata. A jsem opravdu i přesvědčena o tom, že současná vládní koalice si ve svém programovém prohlášení napsala, že bude konstruktivně spolupracovat mezi sebou a i s opozicí.
Poprosím kolegy, aby se utišili.
Určitě chápu, že vládní koalice má většinu a že jsou určitě sněmovní tisky, které potřebuje prosadit už i v souladu s tím, jakým způsobem si schválila státní rozpočet, přesto znovu opakuji, že v návrhu dnešní schůze jsou body, které podle mého názoru nepatří do programu mimořádné schůze, byť na to samozřejmě vládní koalice má nárok.
Bavíme se o stejném zákoně, byť na jiné schůzi. To znamená, já se chci zeptat pana navrhovatele, jak on a jeho kolegové se, jakým způsobem se postaví k tomu návrhu, který se týká téhož zákona, novely nebo zákona o podporovaných zdrojích energie, který má těm lidem skutečně reálně ušetřit, aby aspoň tu část, která se v té faktuře týká podporovaných zdrojů energie, spousta lidí to ani neví, že to platí, tak jestli to podpoří.
Tak fakt tudy cesta nevede.
Vyvolalo to některé faktické poznámky. Jako první se přihlásil pan poslanec Nacher, další přihlášenou je paní poslankyně Peštová.
Různé materie, byť stejný zákon. Přece není nic proti ničemu, že se jeden poslanec zeptá jiného, který je spolupředkladatel, to znamená, je nějaké důvodné očekávání, že má blízko i k tomu tématu, které se týká stejného zákona, byť jiné materie, a má k tomu nějaký názor. A to mně přijde, jako že ten dotaz já můžu položit a vy můžete a nemusíte odpovědět. Že to spolu nesouvisí, to jsem já řekl už v tom.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Můžete do toho zákona. Jakmile zákon otevřete, tak ten zákon, a tím ho otevíráte, protože vy jste sem dali novelu toho zákona, byť vy říkáte jenom s nějakou drobnou úpravou. Protože ten zákon je otevřen. Tak to prostě je. Jestliže mám potom změnový zákon, tak pomocí změnového zákona, kde je otevřena spousta dalších zákonů, mohu opět vkládat do těch daných zákonů. Pak se mohu bavit o tom, jestli je to přílepkem, nebo to přílepkem není. Pro mě přílepek je v momentě, když přes zákon otevírám jiný zákon, který není vůbec otevřený. To je pro mě opravdu přílepkem. Tím, co řekl vlastně Patrik Nacher, prostřednictvím pana předsedajícího, to se nevylučuje. Ale v každém případě my se tady celou dobu snažíme něco prosadit a toto by pro nás bylo i řešení.
S faktickou poznámkou nikoho nevidím. Pan poslanec Adamec chce reagovat ještě? Zřejmě nikoli.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně předložený tisk se snaží řešit určitou část segmentu trhu, a týká se paliv z biomasy a biometanu.
Energie z bioplynu se stala součástí velice provázaných zemědělských činností. Zemědělec něco vypěstuje, aby tím nakrmil zvířata, a následně bioplynovou stanici. Vzniklý digestát se použije jako hnojivo na pozemky, na kterých se opět pěstují potraviny, krmení pro zvířata a opět vlastně suroviny pro bioplynovou stanici. Tento uzavřený kruh se točí a díky synergiím, jako je celek, funguje, i když se některému článku úplně nedaří. A rozvozový plán kejdy vlastně se změnil na rozvozový plán digestátu, který už do takové vysoké míry nezatěžoval životní prostředí. Nyní však synergický kolotoč se středobodem v podobě bioplynky stojí ještě před větší výzvou, a tou je drastický cen pohonných hmot a energií. Pochopitelně co bioplynová stanice neprodá, ale vloží do vlastního připojeného provozu, a zde je další zkrácení na tržbě. Říká se, když kulhá jedna noha ze čtyř, dá se to nějak ustát, ale bohužel když jich kulhá víc, je to velký problém. Dlouhodobě rostou náklady na provoz bioplynových stanic, a to jak na straně servisních prací, tak na straně vstupních substrátů. Důsledky války, tak jak jsou provázané, že asi neexistuje sektor, kterého se alespoň ekonomicky nedotknou. Ceny pohonných hmot se samozřejmě promítnou do nákladů obdělávání půdy, setí, sklizně, hnojení. Každý pojezd bude následně dražší. Ekonomiku, jak jsem zde řekl už, určitě vylepší substráty, které v bioplynových stanicích vznikají. S rostoucí cenou minerálních hnojiv, pohonných hmot a také z důvodu zvyšujícího se tlaku na ochranu půdy se jeví využití bobovitých rostlin pro jednotlivé podniky i celou společnost jako velmi výhodné.
Děkuji za dodržení času a nyní je přihlášena paní poslankyně Monika Oborná. A já vás nejprve pozdravím a přeji hezký večer. Přebírám řízení schůze, a než paní poslankyni předám slovo, přečtu omluvu. Pan poslanec Martin Hájek se omlouvá mezi 19.30 a 24. hodinou z důvodů rodinných. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, a připraví se paní poslankyně Eva Fialová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Poslaneckou novelou zákona o podporovaných zdrojích energie dojde k rozšíření okruhu subjektů pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a zároveň k prodloužení přechodné doby, po kterou mohou povinné subjekty prokazovat plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení.
Je to politické rozhodnutí, abychom na někom nebyli závislí, ale v přímém přenosu zabijeme sami sebe. Ale to nevadí! Hlavně, že nebudeme kupovat ten plyn od Rusů a nebudeme mít žádné kontakty, žádné politické kontakty s tím Ruskem, když jsme tady před chvilkou slyšeli v tom exkurzu, který se plynu týkal, že plyn je plyn a že se různě mísí. Ale to už je vedlejší. Samozřejmě hlavně být proti tomu Putinovi. Česká republika je podle jeho slov jedinou zemí ve střední Evropě, která nemá uzavřený dlouhodobý kontrakt na nákup zemního plynu. Já mám k energetice ještě jednu poznámku. My samozřejmě vyrobíme, a já to tady někde mám, vyrobíme tu energii poměrně velmi levně a pak ji posíláme na dvě burzy. Jednu na komoditní burzu do Lipska a druhou na burzu do Prahy, kde se de facto stanovuje cena energií pro Českou republiku. A tady existuje ještě jedna varianta, která se jmenuje sociální tarif. A dočasně se dá používat, že se prostě ČEZ, polostátní firma, zaváže, že bude českým firmám a českým občanům, jak fyzickým, tak právnickým osobám, poskytovat zastropovanou cenu energií. Má to samozřejmě jeden háček a ten háček jsou další akcionáři, kteří jsou součástí ČEZu. Abychom dodrželi zákony, tak ti by se museli vykompenzovat tady těmi penězi. Já si myslím, že v současné době je to velmi jednoduché. Státní rozpočet to nebude stát vůbec nic, ale těm lidem bychom pomohli. Ale ti lidé prostě za půl roku, až budou mít platit hypotéky, nebudou mít fixaci, budou platit energie, budou platit ceny potravin, prostě všecky vstupy, všecky jejich výdaje se zvýší několikrát, tak na to nebudou mít. A je to jedna z dalších věcí, kterou vláda neřeší, a já na to opakovaně upozorňuji, že prostě to bude za několik měsíců velký problém. A já říkám: Vládo, to řešení se jmenuje sociální tarif. Po jejich skončení se ovšem tento problém bude týkat úplně všech. A to je ta doba, na kterou upozorňuji, a tvrdím, že řešení se jmenuje sociální tarif. Tedy ne letos, ale až v příštím roce, respektive v roce 2024 budou dopady zvýšených cen energií nejcitelnější. Já jen abych se pokusil nastínit, jak by to mohlo vypadat. Řešení, znovu opakuji, se jmenuje sociální tarif. Přitom se jedná o českou elektřinu vyráběnou z českých zdrojů a konzumovanou na českém území, ale prodávaná je za německé ceny z burzy v Lipsku. A je to mimochodem jeden z hlavních důvodů současné vysoké inflace. Podobná je situace u plynu, který je v České republice fyzicky ruský, ovšem nakupovaný přes západní německé obchodníky, kteří ho odebírají od Gazpromu. Plyn od Gazpromu skupuje dle Vladimíra Štěpána západní Evropa, která si plní zásobníky, a na Českou republiku nic nezbývá. Takže celá slavná Evropská unie s evropským řešením jde pěkně k šípku. Prostě je to jasné a já na to upozorňuji pořád. Každému je bližší košile než kabát. No prostě i když si pronajmete a budou ho tam mít Poláci a budou ho potřebovat, tak vám ho nepošlou! Jak do Česka? Bližší košile než kabát. Představte si to! I ten plyn, který kupujeme od Němců, od německých soukromých firem, tak oni ho kupují za 6 korun a nám ho prodávají za 27 korun. Jenom abyste věděli, jaký je to obrovský byznys. Podle Vladimíra Štěpána je více cest, jak opět zlevnit zemní plyn. A co česká vláda nabízí jako alternativy, je pak dle něho k pláči. Tepelná čerpadla - toho jsem byl teď osobně svědkem na Primě v neděli, kde vlastně všichni koaličníci, kteří tam seděli se mnou, se shodli, že řešením jsou tepelná čerpadla. No to bylo úplně k smíchu, protože my potřebujeme řešit hlavně průmysl. Ten když se zastaví, tak dojde k obrovským ekonomickým problémům, k nezaměstnanosti a k dalším. Tepelná čerpadla jsou drahá, nákladná a hlavně nejsou kapacity na jejich vybudování. I když máme velké dotace pro fyzické osoby, tak to prostě nemá kdo vybudovat hned. A solární energie funguje nejméně v zimě, kdy je právě naopak nejvíc potřeba.
Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní místopředsedkyně. To byla poslední přihláška s přednostním právem. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Já zagonguji, aby mohli všichni kolegové dorazit do sálu. Ještě jednou zopakuji, že budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak vám byl předložen v písemné podobě. Tak zeptám se, jestli je problém s kartou vyřešen. Dobrá. Tak já myslím, že byl dostatek času na to dostavit se do sálu. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 20. schůze. A my můžeme přistoupit k prvnímu bodu pořadu, kterým je... Má k němu protinávrh paní předsedkyně?
Tak já nemám procedurální protinávrh. Já jdu jenom připomenout jednu věc, že v minulém volebním období noční - nebylo tohle zvykem. Ponocovali jsme tady dvakrát. Tady se z toho stala taková zvyklost. Budeme se muset obrátit případně - uvědomit inspektorát práce a další tyto orgány, protože si myslím, že to není v pořádku. O zdravotním hledisku nemluvím.
Paní předsedkyně, děkuji. Jenom chci upozornit, že v tuto chvíli má vystupovat ten, kdo navrhuje případně změnu, alternativní návrh k návrhu procedurální, ale já jsem tolerance sama. Má někdo protinávrh k návrhu, který zazněl, a sice abychom o všech bodech dnešního jednání jednali po 19., 21., i 24. hodině? Já zahájím hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je proti? Návrh byl přijat, a my tedy budeme jednat o všech bodech schválené schůze po 19., 21., i 24. hodině. S přednostním právem se hlásí pan vicepremiér a ministr zemědělství Jurečka.
Já jenom říkám, že před dvěma měsíci jste tady společně s klubem SPD hodiny, hodiny mluvili dvě noci, to jste si otázku, jak jsou na tom zaměstnanci této Sněmovny, nekladla.
Nechť se to odhlasuje a pak ať se realizují přednostní práva.
Dále byl stanoven cíl, respektive omezení pro biopaliva pocházející z potravinářských a krmných plodin. LNG vozidla budou v následujících deseti letech reálnou alternativou k vozům s klasickými fosilními palivy, jejichž množství a spotřeba umožní růst trhu s plynnými palivy. Zavedení pokročilého biometanu v dopravě je však teprve na začátku a pouhá povinnost uložená dodavatelům plynu pro dopravu, která by byla spojena s výrazně vyššími náklady takto dodávaného paliva, by ve svých důsledcích vedla ke ztrátě zájmu o využívání vozidel na plynový pohon, a tudíž i ke stagnaci, respektive redukci, v krajním případě dokonce zániku daného trhu v celém následujícím desetiletí. Výrobní náklady pokročilého biometanu jsou výrazně vyšší než ceny zemního plynu i než ceny benzinu a nafty. Proto je nutné v případě využívání biometanu v dopravě nastavit vhodnou kombinaci povinností a podpory. A jaké jsou principy nastavení podpor? Pro podporu výroby biometanu budou výrobci moci volit mezi provozní podporou formou zeleného bonusu na biometan a podporou formou vydání záruk původu na biometan. Provozní podpora formou zelených bonusů na biometan, to je první forma podpory výroby biometanu, by měla zajistit dlouhodobou důvěru producentů, výrobců biometanu, v návratnost investic vložených do výroby biometanu a zároveň existenci potřebné poptávky. Jejím primárním cílem bude zlepšit ochranu životního prostředí prostřednictvím zvýšení výroby obnovitelné energie ve formě pokročilého biometanu pro dopravní účely. Výše zeleného bonusu na biometan bude stanovena tak, aby součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výroby se rovnal nule při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje biometanu za tržní cenu zemního plynu. Podpora bude kompenzovat pouze náklady mezi výrobní cenou biometanu a tržní cenou zemního plynu. Metodika stanovení výše zeleného bonusu bude odrážet i vývoj tržní ceny záruky původu certifikátu. Podpora bude poskytovaná do doby, než dojde k odpisu výroby. Uvedené nastavení provozní podpory na biometan zajistí poskytování pouze přiměřené výše podpory.